Proč si nepodržíte svůj názor? Každý, kdo bude chtít, si ty sjetiny porovná, z prvního a druhého hlasování. Nehlasujeme o finálním návrhu občanských demokratů. Takže pokud to zamítnete, je to legitimní, ale pak netvrďte, že chcete měnit DPH. To jenom vypouštíte předvolební mlhu, protože tady to můžeme v příštích měsících řešit.
Prosím k mikrofonu pana poslance Hovorku s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Děkuji. A nyní prosím s faktickou pana poslance Opálku. Prosím, máte slovo.
Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, chtěl bych reagovat na to, co říkal kolega Hovorka. Ta oponentura totiž nemá vůbec, ale vůbec žádný smysl, protože ta jedna pojišťovna by spravovala přesně to, co bude ten nový registr, a to by nám ale nevadilo. Tak proč nám to vadí při tomto materiálu?
A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Brázdila s řádnou přihláškou. Děkuji.
Řekněme si jednoznačně, jak ten zákon je, jakým způsobem bylo ohledávání stanoveno, komu bylo určeno a jaké možnosti kraje v rukou mají. Takže prosím, aby si každý uvědomil, že řešíme to, jak se zrovna daří.
Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím.
Ale pan premiér, kolegyně a kolegové, vy ostatní, vy se toho bojíte! A vy se tváříte, že vám to nevadí?
Děkuji. Prosím pana kolegu Kováčika o pochopení. To myslíte vážně, tenhle dotaz, pane premiére? To myslíte fakt vážně? To fakt chcete někomu říct, že takové věci se sdělují písemně a s kulatým razítkem? Na základě odpovědnosti, kterou máte jako předseda vlády. No přestanete jim ty informace dávat, aniž byste jim to poslal písemně s kulatým razítkem. Prostě to uděláte jako nezbytné sebeobranné opatření. A dál se na vás před kamerami budu usmívat, dál vám budu říkat, že jste můj spojenec. Akorát vám prostě nic neřeknu. Nepochybuji, že takhle byste se zachoval i vy. Vy nejste schopni utajit informaci, kterou si sdělilo šest lidí na předsednictvu Bezpečnostní rady státu. Teď nechci podrobovat kritice... Neříkejte mi, že na to potřebujete nějaké důkazy. To jsou prostě logické důsledky vašeho diletantismu, vašich chyb a vašich neschopností ubránit bezpečnost českých občanů. Je jedno, jestli za to mohla, nebo nemohla. Nese za to odpovědnost. Od té doby, co jste pustili Fajáda, o něm není vidu ani slechu. Tak ať povstane, ať ho řekne, ať ho tady hájí. On umí říkat jenom populistické věty? A vy umíte říkat jenom alibistické věty, pane premiére? A kde je tedy vláda, která vstane a řekne "občané, my vám zaručujeme vaši bezpečnost"? No ale až to řeknete zítra, tak už vám věřit nebudu, protože tyhle výroky pramení z informací, které si předávají spojenecké zpravodajské služby, a po tom, co jste tady předvedli, už vám nikdo žádné informace nedá. Jsme v informační izolaci, protože všechny země kolem nás jsou dostatečně příčetné na to, aby vám a vašim drbnám, které máte v Bezpečnostní radě státu, nikdo žádné informace nedal, protože to vykecají druhý den. To je prostě skutečnost. To je fakt. To je realita, které teď čelíme a která ohrožuje bezpečnost každého z nás. Vy si vážně myslíte, že můžete strčit hlavu do písku a říct "nic se neděje"? Pusťte si tu tiskovou konferenci, dámy a pánové. Na to existují oficiální dokumenty. A ministr vlády České republiky, jeden z nejbližších spojenců v rámci celé Severoatlantické aliance - to není o suverenitě, to je o vlastní bezpečnosti, protože ta Aliance zajišťuje především naši bezpečnost, pane premiére - řekne: Já jsem to zvážil. A vy si vážně myslíte, že po tomhle skandálním vyjádření nám někdo dá nějakou informaci, že nás bude brát vážně?
Já vám děkuji. Není tomu tak. Kdo je proti tomuto návrhu? Končím projednávání tohoto bodu. Současně předám řízení schůze.
Hezký dobrý večer, milé kolegyně, milí kolegové. Prosím, máte slovo.
Vážené kolegyně, kolegové, já se velmi omlouvám. Já jsem hlasovala ne a na sjetině mám ano.
Kdo je pro přijetí námitky paní poslankyně Langšádlové, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Takže pro úspěch ještě jednou. Zahajuji hlasování o návrhu na zamítnutí. Kdo je proti? Ještě někdo prosím? Děkuji panu zpravodaji. Pardon, ten není přítomen, takže pan předseda Marek Černoch.
Rád bych jménem poslaneckého klubu Úsvit národní koalice představil novelu zákona o azylu, která zásadním způsobem zpřísňuje podmínky pro získání mezinárodní ochrany v České republice.
Musím vás také ochránit a poprosím všechny, kteří vedou diskuse o něčem jiném než o zákoně o azylu, aby přenesli své diskuse do předsálí. Děkuji.
Tento zákon jsme předložili už 18. září loňského roku. V měsících nového roku situace pokračuje a dá se očekávat, že s příchodem jarních měsíců tato migrační vlna opět bude výrazně vzrůstat. Proto je změna azylové politiky České republiky více než potřebná. Tyto formulace vznikly po druhé světové válce, v době, kdy se mělo zabránit tomu, aby azyl dostávali nacističtí váleční zločinci. Azyl se podle nich nesmí udělovat pouze v případě válečných zločinů, zločinů proti lidskosti či krutým diktátorům. Nepatří mezi ně ani znásilnění nebo ublížení na zdraví. Jinými slovy, tento paragraf zakazuje udělovat azyl v podstatě jen vrahům nebo těm, kteří znásilňují malé děti. Všichni ostatní na doplňkovou ochranu mají nárok. Náš návrh upravuje příslušné paragrafy tak, že vylučují udělování azylu všem cizincům, kteří se na území České republiky dopustí protizákonného jednání. Do Evropy míří miliony migrantů, kteří nerespektují naše zákony, naše zvyky a naše tradice, miliony migrantů, kteří nelegálně překračují státní hranice členských zemí Unie. První, koho musíme vyloučit bezpodmínečně z udělení azylu, jsou ti nelegální migranti, kteří u nás spáchají trestný čin nebo přestupek. V zákoně jsme nechali i určitou pojistku.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Děkuji ještě jednou za slovo. Já pracuji celý život s onkologickým registrem. Nikdy u toho není žádné rodné číslo, ale naprosto přesně víme, kolik kdo z nás léčil které rakoviny, s jakým efektem a úspěchem, jak byly ty ženy staré, jaká byla jejich sociální anamnéza. Ale nikde u toho nemáme rodné číslo. A ještě nám nikdy nechybělo. A znovu říkám, že je celá řada zemí, která vůbec žádnou takovou registraci pacienta nedovede přes nějaký obecný celonárodní identifikátor, a přesto tam tyto věci fungují.
Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Laudáta s faktickou poznámkou.
Kde se zastavíte? Já vás upozorňuji, že vy první se můžete stát obětí těchto praktik. A tady argumenty, že to poslouží... Ale k tomu skutečně nepotřebujete rodná čísla a další detaily, které to konkrétně identifikují s konkrétní osobou.
Mám zde další tři faktické poznámky. Prosím, vaše dvě minuty.
Za třetí identifikační údaje poskytovatele, který zdravotní služby poskytoval, včetně oddělení a pracoviště. Pak je tedy jednoznačné, které údaje se sbírají.
Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Běhounka, připraví se pan poslanec Antonín a po něm pan poslanec Štětina. Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, členové vlády, hezké odpoledne. Položím jedinou otázku. Na čem je založeno zdravotní pojištění? Tak si udělejte obrázek sami.
Děkuji a nyní poprosím k mikrofonu pana poslance Antonína, připraví se pan poslanec Štětina. Prosím, vaše dvě minuty.
Vaše data jsou v každé nemocnici. Ta je digitalizuje a odevzdává každé pojišťovně. A vy se teď jenom bráníte, aby se ty pojišťovny posčítaly v podstatě dohromady a udělala se z toho jedna statistika.
Děkuji.
Protože tento zákon je potřebný. Vždyť ta rodná čísla o nás zná každý. On ho prostě už dávno má. Mohl bych hovořit a navazovat na svoje předřečníky, ale zatím to neudělám. Ale nevylučuji, že možná budu hovořit stejným tónem, jako hovořil pan prof. Vyzula.
Děkuji. A nyní prosím s faktickou paní poslankyni Peckovou, připraví se pan poslanec Hovorka. Prosím, máte slovo.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jinak bych chtěla říct něco, co tu možná nezaznělo nebo nějak vyšumělo. To tady vždycky bylo kvůli ochraně pacienta. Každý z nás lékařů kromě medicíny založené na důkazech potřebuje ještě jednu kategorii, bez které léčit nejde, kterou potřebuje jak lékař, tak pacient. A tím nijak nezpochybňuji to, že společnost určité informace potřebuje. Zdravotní pojišťovny disponují potřebnými daty, zrovna tak jako lékaři mají povinnost hlásit určité typy onemocnění. Takže není třeba se obávat, že bychom všichni onemocněli infekční chorobou prostě proto, že se to utají a nikomu nesdělí.
No já nevím. Já si myslím, že si s tím státní rozpočet úplně v pohodě poradí, jenom tolik nebudete moci utrácet. To je všechno. Druhý pilíř není, ale peníze z DPH se vám hodí. A teď je šance ty daně snížit. Ale samozřejmě toto je systémový přístup, který není tak populární, jako říkat: Já jsem navrhl to levné pivo. - No to nic není, já jsem navrhl ty limonády! A třetí řekne: To vůbec nic není, já kromě toho chleba jsem navrhl i mléko a máslo... Já myslím, že to není důstojná debata. Jsme v opozici, respektujeme to. Jenom jsem říkal, že nám by se líbila jedna sazba. Děkuji a těším se na debatu.
Já vám děkuji, pane předsedo. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Václav Votava.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Jednak snížení základní sazby daně z přidané hodnoty z 21 na 19 %, jednak snížení první snížené sazby daně z 15 na 14 % a jednak dochází k přeřazení stravovacích služeb ze základní sazby do první snížené sazby. Navržené opatření neodpovídá koncepci vlády ohledně podoby a případných změn u této daně, což vyplývá i ze závazku obsaženého v koaliční smlouvě snížit pouze první sníženou sazbu DPH, ovšem ve vazbě na předchozí zvýšení efektivity výběru této daně. Tento negativní dopad by byl dodatečně posílen i změnou rozpočtového určení daní, neboť od roku 2016 je navrženo snížení podílu státního rozpočtu na celostátním hrubém výnosu daně z přidané hodnoty.
Váš návrh jsem si poznamenal.
Ale prosím, je to legitimní, máte k tomu mandát, máte k tomu hlasy. Já si tedy nemyslím, že v souvislosti s penzijní reformou to zvýšení sazeb byla chyba. Ale ochotně vám to přiznám. Dobrá, máte pravdu, byla to chyba, pojďte tu chybu s námi napravit. My pokorně přiznáme, že to byla chyba, jak často říká pan ministr Babiš, jak často říká pan předseda rozpočtového výboru. Je to docela ošklivé pokrytectví.
Netáži se. Prosím, pane poslanče, vaše faktická poznámka.
Když slyším tady spor o koncepci financí, jestli pravicové vlády měly špatnou koncepci, současná vláda má antikoncepci... Protože já když jsem pozoroval, jak pravicové vlády zvyšují daně, a vláda, která rozhodně nelze být pojmenovaná levicovou, řekněme kompromisní, se kroutí jak psí víno a licituje, jestli zlevní daně na pivo nebo limonádu... Mně to přijde zhruba srovnatelné. Podobně jako to pivo by nebylo levnější, to si řekněme rovnou, tak ani vaše snížení DPH by neudělalo radost spotřebitelům. Tak komu vlastně chceme dělat radost a jak chceme strategicky koncipovat daňovou soustavu? A to je levicová koncepce.
Ale nic se tím nevyřeší.
Táži se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím. Jestli je tomu tak, v tom případě končím obecnou rozpravu a táži se případně na závěrečná slova pana navrhovatele nebo zpravodaje. Pan zpravodaj, prosím, závěrečné slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já tady nebudu polemizovat o vzniku Ministerstva hospodářství, mimochodem to považuji za velmi rozumný nápad, ale o tom ten zákon, bohužel, není. Z toho důvodu znovu zopakuji svůj návrh na zamítnutí už v prvním čtení. Také nehodlám polemizovat o tom, jakým způsobem, jestli stát vůbec má podnikat, to také není předmětem tohoto zákona. Z tohoto důvodu si myslím, že Ministerstvo hospodářství určitě můžeme prodiskutovat v jiném zákoně nebo jindy, ale tento zákon na něj prostě transformovat nejde.
Nyní tedy ještě závěrečné slovo pan předkladatel.
Když pan zpravodaj, tak já musím taky. Dámy a pánové, zkuste si sami odpovědět na otázku, jaký má smysl skutečnost, že České dráhy jsou pod Ministerstvem dopravy, zatímco letiště je pod Ministerstvem financí. To prostě nemá žádný smysl. To chce systémovou úpravu. Ale ten první krok, který minimálně říká: Tyto podniky nemáme na to, aby z nich ministr financí krmil rozpočet, tyto podniky máme na to, protože chrání naši bezpečnost a je to strategické odvětví, které chceme rozvíjet a činit konkurenceschopným, což není úkol ministra financí.
Já vám děkuji. Zazněla závěrečná slova. Vzhledem k tomu, že počet se ustálil, já tedy řeknu, o čem budeme hlasovat. Kdo je proti tomuto návrhu? Než budeme pokračovat, přečtu omluvenky, které ke mně dorazily. Já se, kolegyně a kolegové omlouvám, ale požádám vás o ztišení, protože míra hluku je zde skutečně veliká. Takže jestli máte něco důležitého, co potřebujete řešit, odejděte do předsálí.
Děkuji za slovo, taky jsem navrhovatel, takže myslím, že v tom mohu pana předsedu zastoupit. Já bych nejdřív ten návrh krátce představil a pak zkusím zdůvodnit, proč si myslíme, že to je dobře, a o čem dneska budeme hlasovat.
Respektujte, prosím vás, to, že se zde přednáší návrh nového zákona.
To je první změna.
Tady přece nejde jenom o to, abychom zjistili objektivně realitu, ale aby na základě zjištěných zpravodajských informací také vláda rozhodovala a neriskovala se životy občanů! To, co se tady odehrává, je ostuda, která, žel, ohrožuje bezpečnost občanů České republiky.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Já si myslím, že tohle vám už nevěří ani vaši vlastní poslanci. Jak dlouho chcete jakoukoliv chybu vaší vlády svádět na to, že tu někdy někdo vládl v minulosti? Vy jste stále v opozici. Vy jste v opozici vůči jakési hypotetické historické vládě, která může za všechno, co se v této zemi děje. Já jsem taky rád, že jste si všiml, že mezinárodní bezpečnostní situace se zhoršila. Když jsem o tom totiž mluvil já už před dvěma lety, tak jste to byl vy, kdo říkal: Ale nestrašme občany.